Opravdu to udělá Německo? Neudělá vůbec nic. A jak jsme si už řekli, ostatní firmy, které jsou zapojeny do tohoto tendru, nemají šanci jej splnit, protože by nám musely dodat prototyp, nevyzkoušený prototyp technologie, o které neví nikdo, jestli by byla bezpečná a kterou byste přímo ohrožovali zdraví, majetek, ale i životy milionů lidí v České republice. Kvůli penězům, kvůli kufříkům od covidové mafie jste tady schválili pandemický zákon, nebo jste mu nezabránili. Kvůli kufříkům od Westinghousu a ideologickým pokynům budete ochotni riskovat zdraví a životy milionů občanů v České republice, ale ti lidé by to měli vědět. Takže nepočítejte s tím, že vám to takhle jednoduše projde. Ale tady jsou lidé, kteří veřejně prohlásili, že se budou raději mýlit s NATO, než aby měli pravdu s Ruskem. A to je přesně to, kam vy ženete tuto zemi. Ženete ji do obchodní války, ženete ji do energetické války a vůbec si neuvědomujete, když bubnujete na bubny války - té horké - že ona někdy přijde dřív, než jste čekali. A potom se budete divit úplně stejně jako ti, kterým se to stalo opakovaně v historii. To jsou ti zlí Američané. Kdo z vás to ví? Ti, co nám vyhodili do vzduchu sklad ve Vrběticích, Američané, tohle dělali. Kdo z vás si vzpomene na to, jak Američané popírali, že vraždí civilisty a novináře v Iráku? Nic jiného se tady neděje. Jedná se tady o jednu jedinou věc, kterou tady tato pseudoopozice a pseudovládní ČSSD, o agendu, kterou prosazují prakticky celé volební období. A víte, co je nejhezčí? Že na to, že ten sklad ve Vrběticích byl vyhozen do vzduchu, aby zahladil zločin České republiky, kdy jsme porušovali všechny mezinárodní normy a zákony a dodávali jsme zbraně muslimským teroristům a dodávali jsme zbraně ukrajinských neonacistům, a to, že tady jde jenom o to, aby Temelín a Dukovany nemohli dostavět Rusové, tak já na to nepotřebuji vůbec žádné důkazy, protože to řekl pan Zaorálek. My tady nepotřebujeme žádné důkazy. Tady jde jenom o to, co si my myslíme. My nepotřebujeme důkazy. My se rozhodneme na základě jenom toho, co si ideologicky myslíme. My nemusíme mít důkazy. Hlavně nemusíme mít důkazy, když tím cílem je všeobecně nenáviděné Rusko. Pojďme to Rusko, které nenávidíme, můžeme ho obvinit úplně ze všeho. Máme tady agenty, špičkové agenty GRU, kteří nejsou novičokem schopni otrávit jednoho dvojitého agenta. Teď se dozvím dokonce, že nejsou schopni svrhnout ani vládu v Černé Hoře, a nakonec nejsou schopni ani načasovat výbušniny, tak aby vybuchly tam, kde mají. A kdo udělá první chybu, tak se z něho stává slon a už nikdy nejde do dalších operací. Vytažení ruské karty v předvečer možného ozbrojeného konfliktu mezi bývalou Ukrajinou a Ruskou federací a pár hodin po oznámení Ruska, že zadrželo agenty" - zadrželo, fyzicky je zadržuje - "agenty plánující s podporou USA zavraždit běloruského prezidenta i s jeho rodinou, jsou jasnou mediální manipulací, kterou páchá Babišova a Hamáčkova vláda na občanech České republiky na přímý pokyn velení NATO. Jsem velice rád, že pan Zaorálek ze mě sejmul povinnost poskytovat důkazy, přesto mohu uvést, že z anonymních zdrojů z prostřednictví zpravodajských služeb máme spolehlivé informace, které vyvolávají odůvodněné podezření, že za výbuchem muničního skladu ve Vrběticích v roce 2014 stojí americké tajné služby, které ve spolupráci s BIS tímto aktem státního terorismu maskovaly stopy po dodávkách zbraní muslimským teroristům z Islámského státu a ukrajinským neonacistům z Pravého sektoru. Žádáme proto odvolání 20 pracovníků ambasády USA a ukončení činnosti jejich nelegální rezidentury, která u nás operuje maskovaná jako kulturní centrum. Zapojení českých tajných služeb do celé akce nasvědčuje skutečnost, že podle právního zástupce objektu muničního skladu společnosti Imex Group, pana Radka Ondruše, měla být tato firma informována státním Vojenským technickým ústavem o každé plánované a uskutečněné návštěvě skladu. Po těchto informacích musela zůstat nezpochybnitelná elektronická stopa a podle vyjádření firmy Imex Group, žádná takováto stopa neexistuje. V souvislosti s tímto aktem státního terorismu USA navrhujeme přijetí následujícího usnesení: Důrazně považuje omluvu vlády USA za zapojení státních orgánů USA do zničení muničních skladů ve Vrběticích, finanční náhradu pro rodiny usmrcených českých občanů a náhradu za ztráty na majetku a veřejných hodnotách. Kdyby se mě tady chtěl někdo zastat a chtěl by panu ministrovi oponovat, že důkazy jsou důležité, tak to je v pořádku, protože já mám v rukou úplně stejné důkazy jako BIS. Podle - už víme, co se stalo v roce 2014, prostě obchodovali jsme, dodávali jsme zbraně každému muslimskému teroristovi, který chtěl svrhnout Asada. Dělali jsme to stejně jako Američani, dělali jsme to stejně jako Turecko, dodávali jsme zbraně úplně každému, kdo chtěl svrhnout sekulárního prezidenta Asada. Stačí, když si zadá do vyhledávače: české zbraně v rukou ISIS a vyjede mu tam deset článků.
Možná je to náhoda, beru, náhody se stávají, nebudu to rozebírat dál. Věřím aspoň tomu, že tajné služby se připravily natolik, že jsou schopny toto doložit nějakými údaji, ale nejsem ten, který má právo nahlížet. Já si počkám na pana prezidenta, který má právo nahlížet a dostane určitě tu zprávu. A myslím, že už to nebude dlouho trvat, oznámil, že vystoupí a řekne nám, jak to vnímá on. A už jsem to někde použil - jsem šťastný, že tito lidé, politici, vrcholoví politici, nemají kufřík s červeným tlačítkem, protože se bojím, že by to zmáčkli. To považuji za docela závažnou věc. A znovu zdůrazňuji, opravdu se to mohlo stát, že Rusko pošle dva agenty, aby zničili vrbětický sklad zbraní. Tak si odpovím: asi cítilo ohrožení z tohoto skladu. Proč jinak by tedy ničili tento sklad? Jenom tak z plezíru, aby to tady bouchalo? Proč zničili nebo vybuchl ten sklad zbraní v Bulharsku? Je to tak? Ale zase nezpochybňuji, že to mohli udělat. Měli nám to říct, aspoň tady tohleto: My jsme zjistili, že ruští agenti vyhodili sklad ve Vrběticích, protože se báli, že ty zbraně skončí na bojišti tam a tam, kde můžou umírat ruští vojáci. Ale stalo se to? Já jsem to neslyšel. Existuje spoluvina? Anebo měly zabíjet někde jinde, ale to by nás už nezajímalo, v Africe, ať tam umírají, ať se tam zabíjejí, nás to nezajímá? Jak jsou kontrolovány dodávky dílů a rozdělených věcí? To všechno jsou otázky, které zaznívají a odpovědi se mi nedostávají. A proto si myslím, že nastal čas vyjádřit se usnesením. "Poslanecká sněmovna zásadně odmítá jakékoliv násilné činy cizích zpravodajských služeb na území České republiky nebo jiných států bez rozdílu. Po sedmi letech požadujeme prošetření vlastníka zbraní a munice i jeho obchodních partnerů, zda v České republice nedochází k porušení mezinárodního práva a embarga na dodávku zbraní do oblastí válečných konfliktů. Požadujeme kontaktovat vládu Ruské federace za účelem objasnění okolností souvisejících s důvodným podezřením na účast tajných služeb Ruské federace na výbuchu ve Vrběticích."
Jenom z pozice zpravodaje: Zaznělo zde několik návrhů, některé již mám písemně, některé ještě ne.
Vážený pane předsedající, já bych chtěl sdělit pouze, že u hlasování 171 jsem hlasoval pro, na sjetině mám zdržel se.
Pane zpravodaji, prosím.
Děkuji.
Návrh byl zamítnut. Návrh byl zamítnut.
Děkuji.
Návrh byl přijat. Prosím. Prosím.
Děkuji.
Návrh byl zamítnut. Návrh byl zamítnut. Které to jsou, řekněte to na mikrofon. Tak to řekněte na mikrofon, prosím vás, někdo.
Nějaký zástupce klubu.
Další rozpor, který se objevuje, je rozpor u české firmy Imex Group, ostravská firma. Jsem z Ostravy, jsme vlastně krajané z této oblasti. Nehorázný nepořádek v evidenci! Nehorázný nepořádek ve skladování! Objevily se informace, že to má být delaborovaná munice, že se má delaborovat - předělávat na výbušniny a používat v civilním sektoru. Nedluží tady vyšetřovatel nějakou informaci? Hovoří se tady o tom, že by Rusko mělo odškodnit - ano, pokud způsobilo tuto škodu, určitě ano. Ale ono existuje. Máme tam snad stovky firem, které fungují, v Rusku podnikají. Máme přebytek obchodní bilance a je to asi 100 miliard ročně, které samozřejmě také o něčem svědčí. Ano, v diplomacii se říká, že když jsou dvě strany od sebe odděleny vykopaným příkopem, musí se najít prostředník, který postaví most. A znovu zdůrazňuji, já tady neomlouvám Rusko. A oni chtěli jenom bránit velryby, přesto jim vyhodili loď do povětří. Ale došlo k něčemu, před sedmi lety k něčemu došlo a je třeba se s tím vypořádat. Je možné, že tajné služby opravdu našly někde stopy rozbušky. Ti agenti v roce 2014 tady poslali fotografie svých pasů, na kterém byly jejich fotky. A díky tomu tajná služba ví... Jak to, že je nezadrželi? Angličané už možná měli připravený protijed, protože věděli, že se tam pohybují. Proč dovolili, když už o nich věděli, aby utekli? A proč nám je nevydali, když my už jsme tuto informaci měli, že se tady pohybují ruští agenti, dokonce s fotografiemi? Já neznám agenty, kteří by poslali své fotografie dopředu a požádali o vstup do nějaké uzavřené továrny. Projížděl tam, nikdo ho nekontroloval, protože je to majitel. Jak se tam mohly dostat? Protože bychom se měli taky ptát, kde je motiv ruských agentů, jak tady zaznělo, vyhodit sklad ve Vrběticích. A ještě sklad? A netvrdím, že to neudělali.
A zároveň kromě klubu sociální demokracie i klub hnutí ANO.
Hlasování číslo 193, přihlášeno 101 poslanců, pro 101, proti žádný. Pane zpravodaji, prosím vás, budeme pokračovat.
Ještě jednou, klidně. Děkuji.
Návrh byl zamítnut.
Děkuji za slovo. Nezpochybňuji hlasování.
Takže pan poslanec Holomčík nezpochybňuje a teď tedy pan poslanec Kupka.
Děkuji. Bod V: "Vyzývá vládu České republiky, aby snížila počty diplomatů USA na území České republiky o 20 a ukončila činnost nelegální rezidentury USA kryté jako kulturní centrum." Podle mě bylo o všech návrzích hlasováno.
Kolegyně, kolegové, dlouho vás nezdržím, ale chci vám všem poděkovat. Usnesení se hlasovalo napříč poslaneckými kluby a poslaneckými stranami a hnutími. Já vám za to děkuji, protože jsme poslali jasný vzkaz, že jsme hrdá země, která nebude tolerovat, aby na našem území kdokoliv páchal teroristické činy v jakémkoliv zájmu. Jsme hrdá země a budeme se bránit!
Rekapituluji: Žádá vládu České republiky, aby poskytla součinnost při vymožení adekvátního odškodnění vůči zodpovědným osobám a případně zodpovědnému státu. Vyzývá vládu České republiky, aby zabezpečila plnohodnotný pyrotechnický průzkum a zabezpečení zasaženého území, aby vzhledem k úmrtí dvou občanů České republiky postupovala Česká republika podle článku 33 Úmluvy o ochraně lidských práv a svobod, to je po vyšetření věci oznámila Evropskému soudu pro lidská práva skutečnosti o případném porušení úmluvy vysokou smluvní stranou, tedy Ruskou federací.
Děkuji.
Vystupujete vy. Tak super, je to postříkáno. Takže pan poslanec Jan Bartošek...
Já bych se chtěla pouze za koalici SPOLU přihlásit k těm návrhům, které tady přednesl můj kolega Jan Bartošek v obecné rozpravě.
Děkuji za slovo. Já jenom drobounkou úpravu. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky odmítá jakékoliv násilné činy cizích zpravodajských služeb na území jiných států bez rozdílu jako metodu nedůstojnou politice 21. století. Poslanecká sněmovna trvá na zveřejnění informací o cílové zemi určení zbraní a munice z vybuchlých skladů. Poslanecká sněmovna žádá o zahájení jednání s vládou Ruské federace za účelem objasnění okolností souvisejících s důvodným podezřením na účasti tajných služeb Ruské federace na výbuchu ve Vrběticích."
Nic takového prostě v té době neexistovalo. Takže já to říkám proto, že jestli jsem dobře porozuměl panu poslanci Luzarovi, tak on říkal, že není jasný motiv. Takže tím neříkám, že Česká republika něco dodávala. V tom si myslím, že my jsme byli poměrně velmi zdrženliví.
Takže žádnou další přihlášku tady... Prosím.
Děkuji. Těch návrhů je hodně. Vidím, že většina to bude asi chtít po bodech, takže to hlasování potom tím pádem bude dlouhé, nicméně já tedy podle toho zkusím připravit proceduru.
Pane předsedo, já se omlouvám.
Pane zpravodaji, jestli byste nás tedy provedl tím hlasováním. Tak, pane zpravodaji, proveďte nás hlasováním.
Bude to možná trošku složitější, ale pokusím se navrhnout proceduru tak, aby byli všichni spokojeni. Zaznamenal jsem žádost, aby všechno bylo hlasováno po bodech, takže bych k tomu tak přistupoval.
Prosím.
Já s tím v zásadě nemám problém. Ano, já ještě to zopakuji. Nejdříve tedy protinávrh procedury, která by byla v pořadí: Rakušan, Bartošek, Luzar, Volný. To je protinávrh. Takže protinávrh je: Bartošek, Rakušan, Luzar, Volný.
Tak prosím.
Děkuji. Nejdříve tedy začínáme návrhy pana poslance Bartoška.
Prosím.
Děkuji.
Návrh byl přijat.
Děkuji. Jedná se o jasný signál toho, že Česká republika bude aktivně postupovat proti nepřátelským snahám o destabilizaci či podkopávání demokratických hodnot, na kterých naše republika stojí. Tyto sankce budou vedeny proti všem právnickým a fyzickým osobám podporujícím aktivity ruských zpravodajských služeb na našem území, a to včetně kybernetického prostoru." Děkuji. ČR by měla spojence vyzvat zejména ke koordinovanému vypovídání ruských diplomatů a zpravodajců, podobně jako tomu bylo v roce 2018 po pokusu o vraždu Sergeje Skripala."
Děkuji za pozornost a přihlásím se k těmto pozměňovacím návrhům v podrobné rozpravě. Děkuji.
Já vám děkuji, paní poslankyně, a poprosím pana poslance Mariana Jurečku do sloučené obecné rozpravy.
Já jsem o tom hovořil už na jednání hospodářského výboru, který u tohoto tisku se stal, řekněme, velmi překvapivě garančním výborem, byť tomu tak v minulosti nebylo, vždycky to byl výbor pro regionální správu. Takže tolik na úvod. Pokud existuje skupina odborníků, kteří v současné době provádějí činnosti v režimu povolování staveb, je dle obecného názoru, odborného názoru velmi důležité zachovat tuto odbornost a využít ji co nejefektivněji v novém povolovacím režimu. Tento návrh tedy jde tady touto cestou, tak abychom dokázali tuto odbornost využít, je tedy žádoucí právě odbornost ze strany autorizovaných inspektorů k tomu, aby při kontrole projektové dokumentace staveb a dokumentace vyjmenovaných jednoduchých staveb, pro které se projektová dokumentace nevypracovává, aby ta jejich odbornost byla využita. Autorizovaní inspektoři mohou ve větším detailu a rozsahu než stavební úřad pracovat se stavebníkem a projektantem tak, aby výsledná dokumentace, která bude předložena v rámci řízení, odpovídala uvedeným požadavkům. Děkuji za pozornost.
Já vám děkuji, pane poslanče. Přečtu omluvu. Pan poslanec byl o trošičku rychlejší.
Co zaznívá ze strany samotných úředníků? A odezva celé řady starostů s ohledem na to, že jim scházejí investiční referenti, že jim scházejí lidé, kteří dobře znají stavební zákon, tak by to nepochybně pojali tak, že ty nejlepší ze stavebních úřadů by se pokusili získat dál pro práci ve městě. A co by zbylo státu? No, nepochybně by to nebyl personálně lépe vybavený úřad, to je jednoduchá matematika. Na to odpověď nezaznívá. A dopady na státní rozpočet v pocovidové době v řádech desítek miliard korun, výsledek, a to je nejzávažnější, nejenom že nejistý, ale krajně rizikový. Tohle je klíčová cesta. Potřebujete vybudovat bytový dům, to je téma, které teď hýbe veřejnou diskuzí, protože byty máme stavět. To je samozřejmě ideální případ, nejsnazší možná cesta. Může se ale stát, že se někde na cestě to řešení zkomplikuje, že se objeví rozporuplná stanoviska dotčených orgánů. Zaznamenal jsem výhrady paní ministryně a ministerstva, že nejsou zajištěny v tom našem případě striktně dodržené lhůty. Žádná změna.
Myslím, že je to velmi důležité z mnoha důvodů, které zde již zazněly. Chceme totiž zlepšit situaci pracujících rodin s dětmi, to je jasné. Víme také, že řada z nich nemá již žádné úspory a tímto navýšením jim usnadníme mírně život, nebudou muset žádat o některé dávky. A je také jasné, že jim peníze prostě nestačí. Navýšení ošetřovného samozřejmě vyjde na několik desítek milionů korun, ale rozhodně se to vyplatí. Rodiče, kteří zůstávají se svými dětmi doma, plní nejenom roli učitelů, a dost často bývají z této role, protože nemají třeba jenom jedno dítě, ale mají dětí několik, jsou vyčerpaní psychicky. A myslím si, že ještě být - nechci říkat na mizině, ale mít nedostatek finančních prostředků, tak to už si opravdu nezaslouží. Na druhou stranu mohou dávat své děti do škol, které jsou k tomu určené. Ale pak se vás tedy ptám, a co ti ostatní rodiče? Vy byste chtěl, aby vaši zaměstnanci, buď otec, nebo maminka, chodili do práce, i když mají malé dítě?